Někomu začne běžet pětileté oddlužení letos na podzim a ten, kterému začne běžet oddlužení příští rok v létě, protože tu povinnost implementace máme, tak bude mít kratší dobu oddlužení. A to řeší ten náš pozměňovací návrh. Samozřejmě ctí to, že zůstanou některé dluhy, které prostě splaceny být musí, jako dluhy z peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce z trestního řízení pro úmyslný trestný čin, jako je výživné, jako jsou škody způsobené na zdraví, jako je úmyslné porušení právní povinnosti. My jim dáváme to světlo na konci tunelu, které potřebují.
Stále jsme v obecné rozpravě. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Rozhlížím se sálem, nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. A předpokládám, že s doprovodným usnesením pan poslanec Třešňák. Tak prosím, máte slovo.
Děkuji.
Pan poslanec Třešňák. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se velmi stručně k tomu vyjádřím. Je to zcela výjimečná situace, tak jak tady přijímáme změny zákonů, které jsou řešeny v různých oblastech, řeší situaci, která je skutečně zcela výjimečná. To není tak, že oni teď zavolají někde na Ukrajinu a ti lékaři přijedou. To znamená, je to vždy odpovědnost toho poskytovatele, který bezesporu toho lékaře velmi dobře zná a je schopen vyhodnotit, jestli ten lékař může takto fungovat, nebo nikoli.
Končím druhé čtení tohoto návrhu. Já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve třetím čtení. Je zájem o závěrečná slova? Nepředpokládám. Jestliže zde není žádný protinávrh, tak bychom si tuto proceduru v navržené podobě odhlasovali. Kdo je proti? Proceduru máme schválenu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Týká se to prioritních pohledávek.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Pak tady máme pozměňovací návrh pod číslem 4820 pana poslance Feriho.
Návrh nebyl přijat.
Vážené dámy a pánové, já jenom technicky.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Týká se těch sankcí pouze do výše zákonného úroku.
Děkuji vám. Další návrh? Děkuji vám. Děkuji vám. Pane zpravodaji, nejdříve zákon jako celek, pak teprve doprovodné usnesení k přijatému zákonu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji a omlouvám se za svoji překotnost.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Otevírám k tomu rozpravu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Ano, nechám hlasovat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí z místa pan poslanec Benda.
Myslím, že je to zbytečné. Ale chápu, že všichni se snaží řešit spíše ekonomiku než právo, jenom bychom si měli pomalu uvědomit, že státy fungují na základě práva a že bychom se k němu mohli také vrátit.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Ústava je tou kotvou, která hlídá to, abychom se z nouzového stavu neprobudili do jiného režimu, třeba do totality. Prostě je to velkej průšvih a není jediný. Uvědomila si, a proto rozhodla jinak. A není to jediný. A tady v tom případě prostě udělala chybu.
Děkuji za slovo. K tomu jinému, nebo odlišnému názoru. Vždycky platí, že občan může dělat, co mu není zákonem zakázáno, a stát může dělat jenom to, co je mu zákonem dovoleno. A vláda prostě nikde zmocněna k tomu posunout volby. Ani v zákoně o bezpečnosti státu není. Takže to je takový ten základní princip, proč to nešlo.
Já vám děkuji. Jestliže se už nikdo nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu. Tak ještě jednou, nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Znovu se ptám na závěrečná slova. Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nevidím, že by byl zájem o závěrečná slova. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím třetí čtení. Toto usnesení přijato nebylo, takže až nyní končím třetí čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda někdo chce vystoupit ke zkrácenému jednání? Kdo je proti?
Děkuji. Dovolte, abych uvedla návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu. Jedná se o volební obvod se sídlem v Teplicích, tedy o mandát uprázdněný úmrtím Jaroslava Kubery. Tento krok se opíral o právní názor, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky upravuje pouze prodloužení volebního období, k čemuž v případě doplňovacích voleb do Senátu nedochází. Nejvyšší správní soud dne 1. dubna 2020 v odůvodnění svého rozhodnutí v jiné, přímo nesouvisející věci vyslovil odlišný právní názor a zmíněné usnesení vlády o odkladu hlasování v doplňovacích volbách zpochybnil. Tento právní názor Nejvyššího správního soudu nemá bezprostřední právní účinky z hlediska doplňovacích voleb v obvodu č. 32, je ale pravděpodobné, že by se jím Nejvyšší správní soud řídil i v případném budoucím řízení o neplatnosti voleb. Proto v zájmu právní jistoty vláda navrhuje situaci řešit přijetím zákona odpovídajícího požadavkům ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Podle tohoto navrhovaného zákona by doplňovací volby měly proběhnout do konce června 2020, přičemž konkrétní termín by měl stanovit prezident republiky. Návrh zákona je projednáván ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, neboť právě v zájmu právní jistoty je nezbytné, aby situace ve věci doplňovacích voleb byla vyjasněna co nejdříve. Návrh zákona již projednal ústavně-právní výbor, který navrhl v textu zákona provést legislativně technickou změnu. S tímto pozměňovacím návrhem se Ministerstvo vnitra a pan ministr Hamáček ztotožňuje.
Já vám děkuji. Poprosím paní zpravodajku ústavně-právního výboru Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.
Sněmovně a poslancům byl daný vládní návrh zákona doručen 6. dubna. My jako ústavně-právní výbor jsme jednali 8. dubna.
Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno.
V případě zrušení zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 z důvodů pandemie má pořadatel možnost odložit vrácení ceny zájezdu zákazníkovi do 31. srpna 2021, kdy skončí ochranná doba. Po dobu trvání ochranné doby zákazník obdrží poukaz na zájezd, který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Na základě navrhovaného opatření zákazníci prakticky budou moci své zájezdy přesunout na pozdější, vhodnější dobu. Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin zákazníků, kteří budou moci poukaz odmítnout. Jsou jimi například osoby starší 65 let, nezaměstnaní, dále také samoživitelky nebo školy. Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat, například z důvodů ztráty zaměstnání či jiných sociálně-ekonomických důvodů nebo naopak pouze z důvodů strachu, obav o své zdraví. V tomto případě může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě části odstupného, a přesunout tak svůj zájezd na pozdější dobu. Návrh tak vyvažuje zájmy zákazníků a cestovních kanceláří v tom ohledu, že v období, kdy bude cestovní kanceláři umožněno využít ochranné doby a poskytovat poukazy na náhradní zájezdy, budou moci také zákazníci využít zvýšené flexibility. S tímto lze v zásadě souhlasit, poukaz bude zákazníky motivovat a v podstatě zákazník obdrží poukaz v hodnotě nejméně 10 % ze zaplaceného odstupného. Podobnou úpravu, jako předkládáme dnes, jsou i zahraniční úpravy. K těmto úpravám již přistoupila Belgie, Polsko, Francie, Německo nebo například Malta. Návrh zákona vyvažuje mezi zájmy spotřebitelů a cestovních kanceláří a poskytovatelů služeb, kteří byli všichni zasaženi pandemií, která nemá v novodobé historii obdoby. Z projednávaných pozměňovacích návrhů bych ráda podpořila návrh, který projednal výbor pro veřejnou správu.
Opravdu je tady nesmírný hluk a rád bych, abychom se uklidnili. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, já to chápu. Takže podporujeme i pozměňovací návrh pana Feriho a děkuji za vyslechnutí a podporu tohoto návrhu.
Z těchto důvodů tedy nejsou cestovní kanceláře schopny pro své klienty realizovat prodané zájezdy. Na druhé straně jsou cestovní kanceláře ve vztahu ke svým klientům v situaci, kdy se klienti snaží o masivní rušení objednaných zájezdů kvůli nemožnosti vycestovat i kvůli obavám ze šíření koronaviru. A skutečně cestovní kanceláře těmi zaplacenými prostředky od svých klientů v tuto chvíli ani nedisponují, neboť tyto prostředky byly již použity na platby dodavatelům za služby objednané. Chci zdůraznit, že tyto vouchery jsou stejně jako zájezdy dle platné legislativy v plné výši pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře, což aktuálně potvrdila i Česká asociace pojišťoven, a klienti tak nemohou o prostředky zaplacené cestovním kancelářím v žádném případě přijít. Výbor doporučuje
Děkuji panu zpravodaji. A nyní tedy můžeme jednat o rozpravě ve druhém čtení a máme návrh, abychom vedli i obecnou rozpravu. Kdo souhlasí, abychom vedli obecnou rozpravu? Děkuji vám. Otevírám tedy rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Dominik Feri, ale předtím ještě s procedurálním návrhem pan poslanec Kubíček.
Kdo je proti? Přihlášeno 95 poslanců, pro 93, proti nikdo. Prosím, paní zpravodajko. Stanovisko předkladatele? Přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nikoho nevidím, rozpravu mohu ukončit. V tom případě přednesu návrh usnesení. Nikdo se nehlásí.
V případě, že projde A, tento se stává nehlasovatelným. A na úplný závěr budeme hlasovat doprovodné usnesení, tak jak tady bylo načteno pod číslem 4884 SD panem poslancem Michálkem.
Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se jestli má někdo připomínku k proceduře hlasování. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, máte slovo.
Začínáme tedy tím pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení ústavně-právního výboru číslo 193 z 57. schůze. Jenom velmi ve stručnosti, abyste věděli, o čem hlasujete.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Děkuji.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
My jako vláda ČSSD a ANO tuto věc řešíme. My máme slíbeno od paní ministryně Schillerové to, že podpoříme a najdeme řešení, které bude technicky čisté, my chceme najít technicky čistou variantu. A uznejte, že to nemusí být úplně jednoduchá věc. A já vám řeknu... To je prostě fakt. A jak jsem říkal, my pracujeme na vlastním řešení. Příklad. To by znamenalo, že na takové dohody by bylo možné odvádět pojištění ještě do 20. dubna. To znamená, kdybychom to včera schválili, tak mají lidé ještě cca dva týdny na to, aby uzavřeli dohodu - fiktivní - a poslali odvody.
To znamená, že jestliže nějaký poslanec trvá na faktické poznámce... Jestli se hlásíte do rozpravy, tak prosím.
Jenom hubou! Protože když mají pomáhat fakticky a podpořit naše kvalitní návrhy, které jim skutečně pomůžou, tak scvaknete podpatky, zeptáte se, co si o tom myslí vláda, co si o tom myslí Andrej, a pak tak hlasujete, a ještě to za něco vyobchodujete! Takže prosím, nemluvte na nás takhle!
Vážený pane předsedající, paní a pánové, mohl bych reagovat na pana kolegu Feriho osobně, nebudu. Až udělá alespoň tolik, kolik já jsem udělal, ještě když jsem byl ve škole, tak ať se přihlásí!
Prostě vyjádřili jsme názor hlasováním a nemyslím si, že bychom se mohli takovýmto způsobem tady vzájemně natahovat! Pojďme k věci a nechme toho naprosto zbytečného - kamery sice běží, ale lidé už dávno spí, takže to není vidět na obrazovkách - naprosto zbytečného válčení.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Požehnaný Zelený čtvrtek, dámy a pánové.
Ale já bych se chtěl zeptat - navážu na slova Pavla Blažka.
Já souhlasím s tím dotazem Patrika Nachera, protože jsem přesvědčen o tom, že to je typologicky stejný návrh, který tady představoval Patrik Nacher, a skutečně to nepatří do stavu legislativní nouze. A když už tady stojím, abych nemusel potom vystupovat v rámci závěrečné zprávy, jsem rád, že tady kolegyně Černochová připomněla genezi vzniku exekučního řádu. K tomu, co tady představoval Patrik Nacher. My jsme se o tom dneska bavili s panem předsedou Faltýnkem a dalšími. Ano, musí to být. Protože já myslím, že toto je ukázkový příklad, jak by to mělo vypadat.
Takže můžeme hledat tisíce chyb. To, co se stane potom, co se stane na podzim, to dneska nikdo neví. Těch názorů je velké množství. My tu nemoc známe, a to si musíme uvědomit, zhruba čtyři měsíce. Ostatně i to plošné testování, jak tomu říkáte, to není plošné testování, to je skutečně klinická studie schválená etickými komisemi, které vlastně schválily tuto studii na základě jasných pravidel, jasného protokolu i z hlediska struktury těch, kteří jsou testování, z hlediska věkové struktury pohlaví a podobně.
Děkuji za slovo. Nicméně v pátek bylo publikováno už tady několikrát zmíněné rozhodnutí Městského soudu a to zamíchalo zcela jasně kartami. Já ho nebudu vůbec hodnotit, to nám nepřísluší, jediné soudy mohou vykládat právo v této zemi a my to vždycky budeme respektovat. Prostě řekl: měli jste si zvolit jiný právní prostředek, jiný právní nástroj. Ale znovu musím opakovat, že je to rozhodnutí jednoho soudu.